Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém můžeme hlasovat po druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Ptám se paní ministryně spravedlnosti, jestli chce před otevřením rozpravy za vládu vystoupit jako navrhovatelka. Ano, tak v tom případě slovo má ministryně spravedlnosti vlády České republiky, paní Marie Benešová. Prosím.
Navržený zákon upravuje i postavení, složení a působnost výboru pro personální nominace. Ve druhém čtení už jsem jej podrobně představovala, tak budu tentokrát stručnější a spíš se zaměřím na pozměňovací návrhy. Chtěla bych zmínit, že pozměňovací návrhy -
Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid ve sněmovně, abyste mohla dokončit své úvodní slovo. Pokud diskutujete jiné téma, než je nominační zákon, prosím zásadně v předsálí.
Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí zpravodaj.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu nominačního zákona. Tehdy ministři posílali své nominace tomuto vládnímu výboru. Já si osobně pamatuji, že třeba i mně tento výbor jeden návrh odmítl.
Vážené dámy a pánové, hned na úvod říkám jménem hnutí SPD kategorické ne tomuto zákonu, který zavádí v České republice institut evropského žalobce. Jak uvedla také šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová, evropští žalobci budou dohledovým orgánem nad regionálními státními zástupci, tedy nad českými státními zástupci, kteří budou nadále aplikovat naše právní předpisy. Paní doktorka Bradáčová dále výslovně upozornila, že ztratí suverenitu, a to tím, že budou podléhat evropskému žalobci. Jak jsem řekl v úvodu, cíl návrhu je jasný. Proč to všechno? Komu ku prospěchu? Toto konání má samozřejmě jediný cíl. Silný centralistický eurostát, který zruší národní státy, a k tomu směřují ostatně všechna evropská nařízení. Evropský žalobce je první krok k odstranění institutu národních státních zástupců, přesně jejich podřízení Bruselem vedenému centrálnímu úřadu. Další překážkou na cestě, kterou se Brusel bude snažit odstranit, budou české, přesněji národní nezávislé soudy a policie. Pod záminkou nezávislosti budou podřízeny opět bruselské byrokracii. Zajímavé je, že v posledních měsících tu padají různá obvinění, že se někdo snaží ohrožovat nezávislost státních zástupců. Protože zavedení institutu evropského žalobce v České republice je skutečným faktickým útokem na suverenitu české nezávislé justice.
Děkuji za slovo. A logicky, když sem Evropská unie, to znamená bohaté západní státy, nalijí 50 miliard korun každý rok, čisté peníze pro Českou republiku, tak logicky asi nechtějí, aby se ty peníze tady rozkrádaly. Ale teď k tomu, co já považuji za nepodstatnější na našem dnešním rozhodování, a to je problematika nezávislosti státních zástupců na moci výkonné, čili na vládě. Podle současného systému má vláda možnost odvolat nejvyššího státního zástupce kdykoliv a bez uvedení důvodu. Je samozřejmě pravda, že státní zástupci jsou zařazeni do moci výkonné, ale to ještě neznamená, že realizují vůli vlády a mají být na ní tímto způsobem závislí. Teď to máme v naprosto akutním případu, kdy nejvyšší státní zástupce prověřuje živou věc, ve které jde o předsedu vlády, a současně ten samý nejvyšší státní zástupce může být vládou odvolatelný. Rozhodnutí bylo soudem prohlášeno za nezákonné.
Děkuji. Na tento moment máme pevně zařazený bod 20, což je Prosím, ujměte se slova.
Já děkuji za slovo. Dovolím si předložit druhé čtení návrhu zákona o realitním zprostředkování, který by měl primárně chránit klienty a zpřehlednit realitní trh. Co se týká výboru, tak garančním výborem je hospodářský výbor, který nepřijal žádný pozměňovací návrh a návrh zákona jako celek podpořil.
Já také děkuji. Děkuji za aktualizaci tabule. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Garanční výbor, hospodářský nepřijal žádný z pozměňovacích návrhů, které se týkaly zejména problematiky úschovy, pojištění a vzdělávání.
Jako první je přihlášený pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Kalous.
To znamená, po této stránce je ten návrh vycizelovaný, ale já bych byl přesto rád, on je to totiž kompromis, a byl bych rád, aby se kompromis dělal mezi něčím a něčím.
Prosím.
Můj pozměňovací návrh tedy umožňuje získání živnostenského oprávnění pro činnost realitního zprostředkovatele absolventům bakalářského studia v jiných oborech než v písmenu A a s kratší dobou praxe než v písmenu C a vhodně doplňuje škálu možností pro získání živnostenského oprávnění pro činnost realitního zprostředkovatele. Limitace přístupů do nemovitostního odvětví je nutná pro celkové pozvednutí nemovitostního trhu, na druhou stranu stále bude potřeba mnoho odborníků, kteří budou schopni poskytnout kvalifikované služby realitního zprostředkování na dostatečné úrovni, a tyto služby se takřka dotýkají každého z nás. Děkuji vám za podporu, za pozornost, a potom se ještě přihlásím do podrobné rozpravy.
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Pour do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.
Následuje faktická poznámka paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Já jsem mu vyhověla, protože si myslím, že to je potřeba.
Děkuji.
A stejně tak bohužel nemá pravdu paní ministryně, protože když se podíváte na tabuli, tak je tam novela zákona o státním zastupitelství. A co chci zdůraznit, a to je klíčové, tady jsou tři novely zákona o státním zastupitelství, které směřují ke stejné věci. Čili teď říkat, že tady je něco znásilňováno, si myslím, že skutečně není přijatelné. Není to tak. Pouze tady poslanci chtějí projednat něco, co už tady stejně ve Sněmovně leží.
Pokračujeme ve faktických poznámkách. Nyní pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Ferjenčík a paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Lisabonská smlouva, která byla přijata po našem vstupu do Unie, toto pouze popsala a popsala dávno aplikovanou praxi. To není nic nového. A o tom, že to takto je, občané věděli před referendem o vstupu České republiky do Evropské unie. Já si nemyslím, že občané České republiky jsou hloupí. My jsme to nepodpořili.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To za prvé. A za druhé jsem se chtěl zeptat. Tak jsem se chtěl zeptat, podle jakého klíče dělíte členy Legislativní rady vlády na podstatné a nepodstatné.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Válkové, po ní pan poslanec Volný.
Milý pane kolego, vaším prostřednictvím, Výborný, ano, použila jsem nadsázky. Proč nestandardní? A už ji včas nebudeme implementovat. Takže to je za prvé. A za druhé. To je první statement. Nezaujali jsme žádné stanovisko.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady byl dvakrát jmenován svými kolegy, tak si dovolím na ně krátce zareagovat. A tyto debaty se tady budou velice často opakovat, protože to je prostě fakt. K panu kolegovi Benešíkovi. Ti lidé tehdy schvalovali konkrétní stav legislativy a neschvalovali to, že do budoucna se budou ty šrouby utahovat natolik, že ve své podstatě Poslanecká sněmovna bude na úrovni krajského úřadu, který z většiny pouze schvaluje evropskou legislativu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Totiž on slučuje Evropskou unii a občany Evropské unie. Ale takový svět já tedy rozhodně nechci, stejně jako nechci excesivní zásahy státu do svobodného podnikání. A rozhodně na tom nechci vůbec nic měnit.
Děkuji. Bude reagovat pan poslanec Volný. Máte slovo, prosím.
To, co nám Evropská unie bere, je suverenita. Evropská unie má nejpropracovanější systém v mnoha legislativních oblastech. Já chci volný pohyb osob, kapitálu, služeb, chci, aby můj syn mohl cestovat a pracovat v zemi dle vlastního výběru, v kultuře, která se mu bude líbit. Zase na druhou stranu nechci, aby žil v zemi, která bude tak přebyrokratizovaná a tak legislativně upravená, že si nebude moct upéct ani špekáček na své vlastní zahradě, protože bude třeba produkovat příliš velkou uhlíkovou stopu. Nic takového netušil nikdo z nás. Takže druhý můj bod, kterým se vracím k panu Benešíkovi, je - pokud se oháníte přímou demokracií a referendem o vstupu do Evropské unie, schvalte prosím vás obecný zákon o referendu, který bude mít stejné hodnoty jako ten zákon o referendu o vstupu do Evropské unie, který je prozatím jediný v naší historii.
Pan poslanec Benešík se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, doufám, že to bude to poslední. Já nejsem příznivcem referend, obecných referend o složitých otázkách. Já chápu, že můžou být místní referenda, že můžou být krajská referenda o tom, jestli postavíme bazén nebo spalovnu, tomu rozumím. Ale referenda, která jsou takhle složitá, o tak složitých otázkách, toho já příznivcem nejsem. Takže já tady nehoruji pro referenda. Já jsem to použil jako příklad vůči těm, kteří za ně horují. Já jsem zastáncem zastupitelské demokracie, protože občan si nás politiky platí dostatečně na to, abychom ty věci nastudovali, abychom ty věci prodiskutovali a poté na základě sofistikovaných informací a často velmi dlouhých porad s odborníky rozhodli. Myslím si, že proto si nás občan platí, ne aby on trávil polovinu života tím, že si bude studovat věci, na které ani nemá čas.
Děkuji. Paní poslankyně Monika Jarošová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych přednesla stanovisko za klub sociální demokracie. My evropského veřejného žalobce podpoříme nikoliv z toho důvodu, že bychom snad chtěli poklonkovat Bruselu, ale chceme průchod zákona a práva pro naše občany i podnikatele tak, jak se pohybují volně, jak tady bylo popsáno, na území Evropské unie, protože o tom ten zákon je. Je to vládní zákon a je přirozené, že má naši podporu. Nyní, co se týká pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka. Tady chci navázat na to, co prohlásila ministryně spravedlnosti, protože to je skutečně tak, že vládní návrh, ano, byl paní ministryní spravedlnosti podán, to je úplná pravda, stejně jako je pravda to, že má zasednout protikorupční rada a má také zasednout koaliční rada, kde bude hnutí ANO a sociální demokracie komunikovat právě o vládním návrhu zákona o státním zastupitelství. Z tohoto důvodu poslanci a poslankyně sociální demokracie nepodpoří tento pozměňovací návrh v tomto návrhu zákona, který se týká úplně něčeho jiného, a samozřejmě usilujeme jako sociální demokraté o shodu s paní ministryní i shodu s hnutím ANO. A já věřím, že k té shodě dospějeme a vládní návrh velmi brzy doputuje do Sněmovny. Osobně si myslím, že to je legitimní a bývá to i dobrá praxe v rámci Sněmovny.
Nyní jsou zde faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Staněk, pan předseda Michálek, pan předseda Farský. Pardon, to nebude faktická poznámka, to bude s přednostním právem v případě pana předsedy Farského, ale samozřejmě faktické poznámky mají přednost. Pan poslanec Staněk.
Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mně to, abych se nevyjádřil k určitým výrokům kolegy Benešíka, kterého si velmi vážím, ale velmi důrazně protestuji proti rétorice, že si nás občan platí, že jsme tady proto, abychom jako dobře zaplacení politici něco nastudovali, něco přednášeli, o něčem rozhodovali. Dobře placeni by měli být především úředníci. Když přijde na můj názor, tak poslanci by nemuseli být placeni vůbec.
Děkuji za slovo. Takže já děkuji sociální demokracii, že s tou protikorupční radou tomu nasadila korunu.
Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová, potom je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Kohoutek.
Zřejmě mu chybí, a mě to tedy překvapuje, nějaká mezera ve vzdělání z hlediska toho, jakým způsobem rozhoduje koalice nebo vláda, protože to bylo podstatné. My jsme nedospěli ke koaliční dohodě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. V souvislosti s tím se předpokládá, že jim bude umožněno nahlížení do rejstříků, registrů, evidencí, databází a seznamů, a to za účelem získávání potřebných informací, a to ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely trestního řízení s nadřazeným postavením. To je podstatné vnímat. Čili tyto věci jsou na hluboké zamyšlení a možná, že ne až tak opačně to, co se sem předkládá, že s touto změnou, kdy se vzdá Česká republika části suverenity, musíme také nutně přijmout garanci a záruku, že vláda nebude zasahovat nijak do státních zastupitelství. Jinak bych chtěl podotknout, že jakékoliv úpravy, a rozumím tomu, že to je otázka diskuze, postavení moci, pravomoci vlády musí být podvázány tomu, že primárně zastupuje právě veřejnou žalobu státní zastupitelství. Nemůže vláda být nečinná a čekat jenom na určitý moment porušení předpisů nebo uběhnutí lhůty, na kterou jsou státní zástupci jmenováni. Ale co je podstatné, velice často se stává, že nejvyšší státního zástupce je v postavení jednoho z náměstků Ministerstva spravedlnosti nebo příslušného daného ústředního orgánu státní správy.
V podrobné rozpravě se potom ke svému návrhu přihlásím.
Děkuji a zvu dalšího řečníka, jímž je paní poslankyně Válková.
K tomu se vyjádřím za chvilku. - První. Druhá. Takže za mě je to všechno.
Takže já se vrátím k našemu názoru na tuto problematiku. Plnou politickou odpovědnost za nominanty nese ministr. Zda si udělá jedno, dvě, tři výběrová řízení. Jednokolové, dvoukolové. Takže na tom konkrétním příkladu Českých drah je vidět, že není důležité, jestli formálně provedeme výběrové řízení. Já lituji všechny ostatní účastníky toho výběrového řízení, protože udělali křoví minimálně na jedno místo v představenstvu. Dejme tomu, že o to druhé místo proběhla regulérní soutěž. A pokud ten zákon schválíme, tak se nic na této praxi nezmění. Pokud se ministr rozhodne, že tam chce svého člověka, tak ať si ho tam dá. Protože co my tímhle vyrábíme? Neříkám, že vždy, ale mohou. Ale současně dáme alibi tomu ministrovi. To ne já, to byla ta výběrová komise, ti mi ho doporučili. Vždyť on vyhrál to výběrové řízení. To znamená, má tam úplně všechno. Mnohem podstatnější je debata o vlastnické politice státu.
Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych také jenom říci, že jsem rád, že se návrh tohoto zákona dostal do třetího čtení tohoto návrhu zákona, který jsme v obdobné podobě také předkládali. Jsem rád, že došlo i k nějakému kompromisu na pozměňovacím návrhu, který předkládáme společně s panem Vondráčkem, panem Michálkem a panem Jurečkou. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct prostřednictvím vaším, pane předsedající, panu kolegovi předsedovi Stanjurovi - nepředbíhejme. Máme tedy ještě ten výbor pro personální nominace. A jsem velmi zvědav na to, jak posoudí případ generálního ředitele Českých drah.
Nyní pan zpravodaj ještě v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tento zákon je kompromisní zákon. Ale je tady aspoň naznačen klasický postup výběrového řízení, klasický postup toho, jak ty funkce jsou obsazovány. A jeho dodržení je někde dáno. A pokud bych měl vašim prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Stanjurovi, to alibi by fungovalo, pokud by to bylo hned následně po jmenování toho člověka, kdyby propadl úplně z nějakých důvodů. To je zase apel na druhou stranu těch, co hovoří o tom, že tam mají být samí odborníci, že to mají být lidé jenom z tohoto odborného pohledu. S tím bych nesouhlasil. Oni jsou tam za český stát. Mají razit politiku státu v těchto organizacích. A to je základ. To je logické. Ale nerad bych se dočkal toho, že jenom z jejího odborného pohledu třeba na energetiku bude blokovat energetickou politiku státu v tomto podniku. To bych velice nerad, abychom se dočkali této situace, kdy člověk, který je nominant státu, by takhle postupoval. Protože on je přece odborník v té oblasti a on předává, dává větší důraz na environmentální situaci, kterou on jako odborník obhajuje oproti zájmu státu. Čili ona je ta vyváženost, a hledat v tom zastoupení a v té politice i v tomto zákoně bude na budoucnosti a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Samozřejmě tento zákon, ten návrh, je apelem. Ty minulostní případy, které se děly a které znevěrohodnily mnohé členy v orgánech. Z druhé strany chci upozornit na to, že tady máme nejenom ty řídicí a výkonné, ale máme tady i dozorčí orgány.
Tak já v mnohém, co tady zmiňoval kolega Stanjura, musím souhlasit. Odmítne ho prostě. Takže není to, že by ta norma neměla vůbec žádný smysl.
Tady už o tom bylo hovořeno. Často naše investice do bydlení je ta největší v našem životě, a proto by nás měl provázet někdo, kdo na to má vzdělání, praxi a solidnost.
Také děkuji a prosím pana poslance Poura, připraví se pan poslanec Zahradník.
Děkuji za slovo.